A co se stalo? To znamená, řeči o tom, že nevíme, co by se stalo, kdyby nebyla žádná opatření... Je to dobré, je potřeba jim za to poděkovat. My teď víme a jsme poučeni, co by se stalo. Doufám, že všichni se shodneme že ne. My nevíme, co nás čeká na jaře, ale pokud se ten virus bude chovat tak, jak se choval virus španělské chřipky a řada chřipkových onemocnění, tak pravděpodobně zase začne narůstat agresivita toho viru. Ale agresivita toho viru, riziko, že dostaneme tu nemoc, neznamená počet nakažených. Pokud doveze vakcínu, například čínskou nebo ruskou nebo nějakou jinou vakcínu, která není v té naší předobjednávce, jakýkoliv distributor do České republiky, týká se ho také tento zákon? Pokud jsme na to zapomněli, což se může stát a nepovažuji to za chybu, tak si myslím, že je prostor v Senátu to tam doplnit. A teď o tom, co jsou ty výhody a nevýhody. Byla by katastrofa - a tady souhlasím prostřednictvím pana přesedajícího s jedinou větou kolegy poslance Volného - kdyby tady někdo nosil židovskou hvězdu. Ani jedna skupina nesmí žádnou hvězdu nosit. Pro tu srandu půjdu s vámi. Jestli to bude mít nějaký efekt, to nevím. A ano, pokud Němci spustí očkovací plán, a mají ho vymyšlený, mají dneska 250 očkovacích center, tak se velmi bojím, že udělají to, co udělali teď: musíte mít negativní test, jinak vás tam nepustíme. Co s tím chcete udělat? A proto chci, aby moji spoluobčané měli možnost jezdit do Anglie, měli možnost jezdit do kterékoliv země, která se rozhodne k tomuto kroku, a měli více možností, které mohou volit. Ale já jsem zvyklý se preventivně chystat na problém.
Pozměňovací návrh zní, že očkování je dobrovolné, podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod. Dosavadní paragrafy se přečíslují.
Pan poslanec Leo Luzar.
Pan ministr Jan Blatný.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Bylo tady vystoupení... Máte zájem? Takže pan ministr vystoupí se závěrečným slovem. Tak prosím.
Dámy a pánové, já jenom shrnu, že se jedná o zákon o úhradě vakcinace, nijak nezpochybňuje její dobrovolnost v žádném případě, a upozorňuji na to, že je nutný k tomu, abychom mohli začít očkovat. Bez tohoto zákona nebude možno vakcinaci provést. Znovu jenom opakuji, že se jedná opravdu o zákon, který to v žádném případě neomezuje. Vzhledem k dopadům na personální situaci způsobenou důsledky tohoto onemocnění a potřebě zajistit poskytování zdravotní péče zejména u poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb, případně sociálních služeb v době, kdy jsou nemocnice personálně oslabené v důsledku karantény nebo onemocnění řady zdravotnických pracovníků, je nezbytné najít vhodný způsob, jak rozšířit možnost získat další zdravotnické pracovníky pro zajištění poskytovaného zdravotní péče. Předkládaný návrh zákona tedy rozšiřuje možnosti uplatnění studentů všeobecného lékařství. Nově bude mít způsobilost k výkonu povolání praktické sestry také student studijního oboru všeobecné lékařství po absolvování osmi semestrů a vykonání zkoušky z předmětu ošetřovatelství nebo péče o nemocné, případně podobného předmětu. Jedná se vlastně o situaci, kdy bude možno studenty medicíny po čtvrtém ročníku legálně zaměstnat jako praktické sestry a budou mimo jiné moci být i takto adekvátně ohodnoceni. Budou tedy pracovat na místech, která jim právem náleží. Návrh tak využívá prostupnosti některých studijních a vzdělávacích programů a znalostí a dovedností mediků s některými nelékařskými zdravotnickými povoláními. Navrhovaná úprava se jeví jako nejvhodnější a nejrychlejší způsob řešení nedostatku zdravotnických pracovníků zejména pro stávající období, ale není tím limitována. Dopady navrhované právní úpravy budou příznivé, neboť uplatnitelnost studentů všeobecného lékařství tak bude širší. Současně přispěje ke zvýšení počtu nejvíce poptávaných nelékařských zdravotnických pracovníků, kterými jsou zdravotničtí pracovníci poskytující ošetřovatelskou péči. Navržená právní úprava nemá dopady do veřejných rozpočtů. Předkládaný návrh projednal dne 1. prosince 2020 výbor pro zdravotnictví a doporučil ve svém stanovisku, aby s ním Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. Ještě bych rád zmínil, že výbor pro zdravotnictví na svém jednání projednal také pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Třešňák a paní poslankyně Richterová. Výbor pro zdravotnictví uvedený pozměňovací návrh nepřijal. Já se přikláním k tomu, aby právní úprava uvedená v tomto pozměňovacím návrhu byla projednána v rámci řádného legislativního procesu včetně připomínkového řízení a mimo jiné také z toho důvodu, že v současné době není k dispozici srovnání obsahu studijního programu zubní lékařství a vzdělávacího programu zubní instrumentářky. Tato právní úprava pak umožní přijmout mediky u poskytovatelů zdravotních služeb na pozici praktických sester, a to ve velmi krátké době. Z uvedených důvodů proto navrhuji přijmout tento návrh ve stavu legislativní nouze.
Já děkuji za slovo. Covid ukázal, že skutečně nemůžeme bez této úpravy využívat schopností a znalostí studentů vyšších ročníků medicíny. Výbor pro zdravotnictví projednal tento návrh 1. prosince 2020 a přijal usnesení číslo 334, se kterým vás seznámím. za druhé navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vedla podrobnou rozpravu ke všem částem návrhu zákona; Onen pozměňovací návrh, který tady komentoval pan ministr, je jediným pozměňovacím návrhem, který je k tomuto tisku vydán.
Ano, děkuji. Tak, nyní tedy rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Návrh byl přijat. Otevírám tedy obecnou rozpravu a jako prvního mám přihlášeného pana poslance Petra Třešňáka a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Snad mu to nebude vadit.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. Nyní vlastně až koronavirová krize nám to téma hodila znovu na stůl.
Jen bych byl opatrný s tou většinou. Já nevím, jaká data má pro tu většinu, ale byla taková parta v Brně, jmenovali se Slušní lidé, kteří taky mluvili za slušné lidi a nedopadlo to moc dobře a taky se moc slušně nechovali. Ne vždycky je většina skutečně většina. A bohužel to taky jednou byli ti, kteří hnali Židy do koncentráku.
Milé kolegyně, milí kolegové, já teď mluvím z pozice zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Jsem ráda, že tady jako poslankyně mám tuto možnost a přednost, protože chci uklidnit ty kolegy, kteří mají pocit, že tato norma je jakýmkoliv způsobem diskriminační. Tahle hrozba v této normě není. Také mě napadlo, že by se tam dalo ještě něco poopravit.
Pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Karla Maříková, pan poslanec Václav Klaus - faktické poznámky.
Opět, je to opravdu vznik dvou různých kategorií lidí. Většina Čechů by vakcínu proti covidu odmítla, uvádí průzkum. Když se chtějí vakcinovat, musí mít možnost se vakcinovat. Naší povinností je tady chránit ale i ty, kteří se vakcinovat nechtějí. Tak to prosím vás udělejme.
Paní poslankyně Karla Maříková, poté pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl reagovat na pana poslance Válka ve faktické poznámce. Navíc sám jsem četl několik průzkumů, že drtivá většina českých občanů, které zastupujeme, se odmítá očkovat v této vlně očkování. To je ten pocit. Tam je, myslím, vědecká shoda.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
V Anglii vznikla dvoutřídní společnost už tady tím. Jestli vám to nevadí, tak mně tedy opravdu ano. Spíš to ukazuje na vaši určitou aroganci a ignoraci v tom, že se mě nezeptáte, odkud tu informaci mám, a já bych vám to řekl, vy byste si ji ověřili a věděli byste, že to je pravda.
A vracíme se k přihlášeným do obecné rozpravy.
Je to přesně to, co jsem ve svém slově říkal. To není zákon na řešení nouzové situace. Je to prostě věc, která se nedá ve zkráceném režimu vyřešit, protože nikdo z nás není schopen toto všechno postihnout. Oni si to teprve teď všechno uvědomují, co to znamená, že tam ty hodiny musí být. Protože já bych velmi uvítal, kdyby medik měl v nějaké fázi nějakou kvalifikaci, která by mu umožňovala něco dělat, když by se mu nepodařilo dokončit studium té medicíny, a mohla by z něj být v nějaké podobě kvalifikovaná zdravotnická síla.
Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj? Takže já otevírám podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Pouze se přihlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 6946, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě.
Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, takže já podrobnou rozpravu končím. Pan zpravodaj? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Zájem není. Takže prosím zpravodaje pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Hlasování číslo 120, přihlášeno 85 poslanců, pro 84, proti žádný.
Prosím, pane předsedající, o další krok.
Hlasování číslo 121, přihlášeno 91 poslanců, pro 57, proti žádný. Návrh byl přijat. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Přikročíme k dalšímu bodu. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Budu velmi stručná a rychlá. Druhá věc, která se týká této novely, tak umožňujeme firmám, které zaměstnávají osoby zdravotně postižené, aby si vybraly mezi příspěvkem na OZP, nebo programem Antivirus. O tom je tato novela, je poměrně technická a já vás žádám o její podporu.
Takže lidé to vnímají takto. Pokud nepřijmete ani jeden z těch pozměňovacích návrhů a tato Sněmovna nevyšle jasný signál, že je budete chránit před korporátním fašismem, což je věc, která je naprosto jednoznačná a existuje, v rozvojových zemích by vám možná vysvětlili, jak se projevuje korporátní fašismus, třeba i masovým vražděním. Soudruzi z levé strany spektra by vám to mohli vysvětlit obzvláště důkladně, jak se projevuje korporátní fašismus. Tam, kde jsou ve hře miliardy dolarů, korporátní fašismus vždy útočí. Jsou to úplně jiné druhy výrobků. A ne, nemám takové vzdělání jako pan docent, ale opět mu zopakuji, že jste v menšině.
Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já za prvé dopředu říkám, nechám se očkovat proti covidu, byť jsem to nikdy nedělala, abych se očkovala třeba proti chřipce. Já mám zahlcenou schránku, takže mi utíkají věci, které by mi utíkat neměly, protože tam mám stovku mailů, mimochodem prefabrikovaných jeden vedle druhého. Je otázka, kolik těch lidí si to opravdu myslí. A já vám přečtu to, co mi odpověděla: Povinné očkování nebude, to je jasné. Dámy a pánové, základní listina práv a svobod jako jedno ze základních práv také uvádí právo na zdraví a to ta vakcína může zajistit!
Kvůli tomu jsem nevystoupil. Já to schválně přeháním, abych to vysvětlil. Na druhou stranu velice důležitá je také imunita. Z čeho tam ti lidé mají žít? Když tady lidé můžou juchat někde po barech už zase znova, tak čemu vadí, že stojí s nějakými šátky přes obličej a brýlemi, většinou jsou to rodiny ve frontě a lyžují.
Protože ten zákon hovoří jednoznačně a myslím si, že kdo chce, tak si ho přečte a rozumí mu a ví, že se jedná skutečně o možnost, o dobrovolnost, o to, že to bude hradit stát a že to není nic povinného pro občany této země. Mě spíš pobavilo to srovnání s korporátním fašismem.
Děkuji a faktická poznámka paní poslankyně Terezy Hyťhové.
Já se nechci přidávat ani k jedné, řekla bych, fanatické straně, protože paní Gajdůšková, to, co tady říkala, já si nemyslím, že - za prvé nejste lékařka, takže nevím, z jaké pozice tady mluvíte, že víte, že očkováním zastavíte pandemii. Nevím, kde jste k tomu přišla, jestli jste odborník na zdravotnictví, nebo nevím. Můžu poprosit o klid?
Ano, máte pravdu. Dámy a pánové, prosím o klid. Přidávám vám čas, paní poslankyně. Děkuji. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Na řadě je pan poslanec Antonín Staněk, připraví se pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Prosím.
Já bych jenom malinko poupravil - dovolím si říct poupravil - úvodní vystoupení paní ministryně. Tito policisté, kteří budou plnit úkoly Vězeňské služby, budou vykonávat službu ve stejnokroji Policie České republiky a budou rozlišeni rukávovou páskou s označením Vězeňská služba.
To bylo vystoupení v obecné rozpravě. Není tomu tak. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Ale děkuji za to, že jste si to přečetl a upozornil nás na to.
Čili jde o tiskovou záležitost, která je opravována automaticky, bylo na ni upozorněno v rozpravě, čili nebudeme hlasovat o legislativně technické úpravě. Děkuji.
Děkuji a budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.
Řekli jsme, že není potřeba. Vzhledem k tomu, že nebyl načten ani ve výboru, ani zde na plénu žádný pozměňovací návrh, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Nejsou zde pozměňující návrhy, takže není třeba hlasovat o proceduře, a budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. To je návrh usnesení. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Mně jde jenom o to, že myslím, že poslanci by se měli oslovovat vaším prostřednictvím, což v případě mé předřečnice se nekonalo. Je mi líto, že jste na to neupozornil. Nicméně já bych si dovolil polemizovat s paní předřečnicí vaším prostřednictvím. Myslím si, že ten útok na paní Gajdůškovou nebyl naprosto korektní.
Ano, mně je také líto, že jsem na to neupozornil. Připomínám, že se poslankyně a poslanci mají oslovovat prostřednictvím předsedajícího. Děkuji panu poslanci Staňkovi za připomenutí. Pan poslanec Lubomír Volný je na řadě, připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, máte slovo.
Paní kolegyně, hodně vám to sluší dneska. Já si myslím, že chtít dobrovolnost vakcinace není fanatismus. Nezlobte se na mě, ale to nemá s fanatismem nic společného. Vy můžete dneska jít ze Sněmovny a může vás přejet tramvaj číslo 15 nebo tramvaj číslo 22 a nikdo s tím nic neudělá. U té vakcinace to je jinak. Ta vakcína má nějaký vliv na lidský organismus a někdo může říkat, že má většinově negativní, někdo většinově pozitivní. Každý má právo na svůj názor. Já se stejnou váhou a se stejným odborným základem, jako má ona, prohlašuji, že já se touto vakcínou dobrovolně vakcinovat nenechám. A takto to vnímá velká část společnosti.
Děkuji.
Já bych se to pokusil nějak shrnout, protože ty odborné příklady mně připadají skutečně žertovné, i citace, které jsou říkány, jsou citace lidí, o kterých mé vědomosti říkají, že bych se od nich léčit nenechal. Já jsem tady jenom proto, že chci představovat to latinské přísloví verba movent, exempla trahunt. Proto jsem tady, abych řekl, já se nechám očkovat. My tam jdeme tím příkladem. Já jsem proti ní očkován prvně v životě. Proto, že ta situace je taková, jaká je. Pamatujte si to: Verba movent, exempla trahunt.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Petr Pávek.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, páni ministři, dámy ministryně, vážené kolegyně, kolegové, nevím, jak začít v této rozjitřené atmosféře a diskusi.